A druhý návrh, který mám, je.
Tak teď se tedy rozmyslete.
V tom případě se omlouvám, špatně jsme si rozuměli.
Teď se tedy táži, jestli máme nějaké další návrhy. Nemáme. Výsledek přijat. Takže tyto tři návrhy z grémia byly přijaty. Nyní tedy postoupíme k hlasování o návrzích, které tady předložili poslanci.
Tam nejde vůbec o sazby, nejde o to, jestli Irsko, a teď si dovolím tady kolegy z Pirátské strany trochu poučit, tam nejde o tyto věci. Tam jde o to, abychom vlastně stanovili jednotný základ daně. A my od počátku jako Česká republika k tomu máme velmi rezervovaný postoj.
Nyní bych tedy otevřel bod Poslanecké sněmovny Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník a informoval nás o postupu.
Vážené kolegyně a kolegové, přeji vám dobré již odpoledne. Já pro vás mám za volební komisi připraveny k projednání tři volební body. Ten první bude aklamací, protože to jsou změny v našich orgánech. Vaše návrhy volební komise projednala svým usnesením č. 86 toto úterý 18. září. Návrhy jsou všechny za dva kluby. Z rozpočtového výboru rezignace poslance Milana Hniličky, z výboru pro bezpečnost Pavla Pustějovského, ze zahraničního výboru poslanec Robert Králíček a z výboru pro obranu také Robert Králíček. Byla to místa, která byla tedy dočasně po létě uvolněna. Poslední dvě nominace jsou od sociální demokracie, Stálá komise pro použití odposlechů Petr Dolínek a Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy paní poslankyně Alena Gajdůšková. U těchto změn volební komise standardně navrhuje volbu veřejnou aklamací.
Vrhneme se na další bod. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
Já potvrzuji, že první kolo této volby proběhlo už dlouho, 28. června. V tomto případě se tedy ucházejí o jedno místo. Poprosím, pane předsedající, abyste přerušil tento bod a otevřel další.
Ano, máte pravdu.
Postoupili Milan Grmela s 64 hlasy a Pavel Šotola s 55 hlasy.
Vyhlašuji přestávku do 14.25, kdy tedy budou vyhlášeny výsledky a následně ve 14.30 začnou ústní interpelace.
Další v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Matušovská.
Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych zde vyjádřit názor na sněmovní tisk 263 za klub Komunistické strany Čech a Moravy. Víme, že na Ministerstvu práce a sociálních věcí existuje expertní skupina, která se tímto problémem zabývá. Proto budeme tento návrh podporovat, i když to ještě není zdaleka řešením konečným. Je to pro nás krok k zajištění služeb občanům prostřednictvím funkční lékařské posudkové služby i v následujících obdobích.
Děkuji paní poslankyni Matušovské. S faktickou poznámkou chce vystoupit paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jenom velmi rychle. To je ale na debatu s odbornými lékařskými společnostmi. Proto si dovoluji navrhnout, aby se tímto návrhem zákona zabýval také zdravotní výbor, pokud to organizační výbor nenavrhl.
V takovém případě bychom se dostali do problémů, které by bylo později těžké řešit. Takže jsme se domluvili tak, že schválíme nového zpravodaje, paní poslankyni Pavlu Golasowskou, která je členkou takového výboru, a tím se dostaneme do správné situace. Předtím s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Já si myslím, že ještě předtím máme revokovat usnesení, kterým jsme schválili paní poslankyni Valachovou. Já jsem hlasoval pro, takže navrhuji revokaci toho původního usnesení a pak podle mě můžeme schválit novou zpravodajku.
Takže dám nejprve hlasovat o revokaci usnesení na návrh pana předsedy Stanjury. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 161, přihlášeno 135, pro 122, nikdo proti. Návrh byl přijat. A budeme tedy hlasovat o tom, aby se zpravodajem pro prvé čtení stala paní poslankyně Pavla Golasowská. Kdo je proti? Hlasování číslo 162, přihlášeno 135 poslanců, pro 124, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji. Jsme v obecné rozpravě. Do obecné rozpravy s přednostním právem pan předseda Bartošek a po něm pan předseda Stanjura.
Ale za klub KDU-ČSL je také třeba říct, že některé navrhované změny je třeba v rámci legislativního procesu pořádně vydiskutovat a případně zvážit ještě některé změny.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. S tím popisem stavu v zásadě souhlasím, nicméně chtěl bych říct, že to není mimořádná situace. Mimořádný je termín, kdy přichází ministerstvo a vláda s nějakým přechodným řešením. Navržená opatření možná krátkodobě pomohou. Ale já bych chtěl vyzvat paní ministryni, aby se vrátila k debatě i s námi o změně, o systémové změně v této oblasti. Přitom se nejedná o žádné velké peníze, o žádné horentní sumy. No dobře, ale i tak ve svém věku budou muset sloužit dál a k žádné systémové změně nedojde. Ale musíme se k tomu vrátit.
Znalost cizích jazyků považuje Poslanecká sněmovna za klíčovou kompetenci člověka v době globalizované ekonomiky 21. století. Tolik návrh usnesení, které přijal výbor pro evropské záležitosti a které předkládá Poslanecké sněmovně.
Mně přijde trošku absurdní ten souboj mezi aktivním a zodpovědným občanstvím, přijde mi to jako trochu nesmyslné hraní si se slovy, protože jedno nutně předpokládá druhé a jde to ruku v ruce. Normativní vyjmenovávání hodnot v bodu 2, na kterých stojí evropská kultura, podle mě není příliš nutné, protože žijeme v prostoru, kde si rozhodnutí, jestli je důležitější kořen židovský, katolický nebo reformační udělá každý sám, když se informuje. Právě díky osvícenství víme, že škola by měla motivovat k uvažování mimo zajeté koncepty, a rozmanitost ve výuce bychom neměli v žádném případě omezovat. Jistě, vzdělávací systém nesmí nabádat k aktivitám, které nejsou kompatibilní s občanským soužitím, či dokonce ilegální. Pak tam jsou další body, se kterými nelze než souhlasit. Plně podporujeme deklaraci v bodě 5 o rozvoji jazykových kompetencí, neboť výrok Jana Amose Komenského o jazycích platí v globalizovaném světě 21. století dvojnásob a navíc je na rozdíl od různých jiných výroků jemu premiérem připisovaných skutečně jeho. I přes tyto drobné výhrady Česká pirátská strana s tím usnesením po korekcích souhlasí, takže ho podpoříme. A já bych chtěl velmi poděkovat panu předsedovi Benešíkovi za vstřícnost, kterou projevil při hledání konsenzu na výboru pro evropské záležitosti. Tak, končím se slovíčkařením a teď k meritu věci. Vůbec ta nejzásadnější věc. A tam je jasně deklarováno, že koncepce občanského vzdělávání je důležitá, a bohužel od té doby se nic nestalo. Minulá vláda nic neudělala, současná vláda jaksi začala něco dělat, ale pak to poslala opět k ledu. To mě docela mrzí. Takže já to vnímám opět, že se tady budeme teď možná dohadovat o evropském nezávazném doporučení, a přitom nemáme koncepci národní. To mě poměrně mrzí. Na závěr bych rád podotkl, že informovaná, aktivní a zodpovědná občanská společnost je jedním z pilířů demokratického a právního státu. A všechny autoritářské režimy se vždycky bojí aktivní občanské společnosti. Proto bych se rád vyhradil prostřednictvím pana předsedajícího k výrokům pana kolegy Klause mladšího, že by snad občanské vzdělávání mělo být vymýváním mozků. Toto usnesení přímo předpokládá vznik rozumné koncepce občanského vzdělávání, které ve vzdělávání právě má odstranit nesmyslnou demagogii a má šanci zlepšit schopnost rozpoznat manipulaci, ať z jedné strany, nebo z druhé strany. To je ode mě vše, já vám děkuji za pozornost a prosím, podpořte usnesení.
Děkuji. To byl pan poslanec Kopřiva. Nyní pan poslanec Lubomír Volný, další přihlášený do rozpravy.
"Vítá důraz, který Evropská unie v rámci občanské kompetence klade na pojem zodpovědné občanství, které považuje za pojem nadřazený pojmu aktivní občanství. Jako hlavní cíl občanské kompetence Poslanecká sněmovna doporučuje používat pojem zodpovědného, nikoliv aktivního občanství.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Za třetí. "U kompetence občanské, jakož i kompetence v oblasti kulturního povědomí a vyjadřování požaduje konkretizovat, že "podporou kulturní rozmanitosti" se rozumí podpora rozmanitosti pouze takových kultur, které jednoznačně a plně uznávají základní lidská práva a svobody a nejsou v rozporu s právními řády evropských zemí."
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Další návrh?
Za páté. "Podporuje rozvoj jazykové kompetence s důrazem jak na mateřský jazyk, tak i cizí jazyky. Znalost cizích jazyků považuje Poslanecká sněmovna za klíčovou kompetenci člověka v době globalizované ekonomiky 21. století.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?
Za šesté. Bere na vědomí rámcovou pozici vlády k tomuto dokumentu.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Za sedmé. "Upozorňuje, že podle Zprávy o České republice 2018 předložené v rámci aktuálního cyklu evropského semestru je jedním z hlavních strukturálních problémů ČR přetrvávající nízká atraktivita učitelského povolání."
Zahájil jsem hlasování číslo 156 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Osmý bod?
Osmý bod.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Poslední návrh?
Za deváté.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny body. Pardon, podle jednacího řádu bych měl ještě nechat hlasovat usnesení jako celek. Předseda klubu ODS s přednostním právem mimo body Zbyněk Stanjura. Máte slovo, pane předsedo.
Protože vystoupil předkladatel, tak mi nedá, abych neměl krátkou reakci. Já jsem nevystupoval, ale kdyby to pan předseda teď nekomentoval, tak bych mlčel. Měli bychom fakt zvážit, pro co vlastně hlasujeme. Ne že by ty cíle nebyly v pořádku, ale ten jazyk! Myslím, že než to dočtete, tak máte volnou poslaneckou kancelář.
Kolega Benešík není. Řekl dvě minuty, trvalo mu to dvě minuty .
To je přesně ten pocit, kdy tu vstupní kartičku zapomenete na stole a pak vám chybí těch pět nebo tři minuty, kdy se pro ni vracíte, abyste se do té sněmovny dostali. Takže moc se omlouvám, doufám, že to zpoždění nebylo natolik velké, abychom nemohli řádně projednat tento bod. Dámy a pánové, milé poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych jakožto předkladatel tohoto tisku stručně uvedl, proč se tato záležitost dostala až na jednání Poslanecké sněmovny, byť evropské tisky většinou končí v evropském výboru. Proto jsme se rozhodli tento tisk posunout na jednání pléna Poslanecké sněmovny. A nyní k tomu, proč vlastně Evropská komise předložila uvedený návrh doporučení. Jeho cílem je odůvodnění Komise zlepšovat rozvoj klíčových kompetencí pro všechny lidi, a to po celý život, a podpořit opatření potřebná k dosažení tohoto cíle. Také do jazykových kompetencí, aby se všem umožnila aktivní účast ve společnosti a v hospodářství. Dále také investice do kompetencí v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky. Současně bych chtěl ještě upozornit, že technickým nedopatřením zůstala v předloženém sněmovním tisku u návrhu na usnesení Poslanecké sněmovny v bodu 2 a v bodě 5 formulace VEZ, tedy zkratka výboru pro evropské záležitosti místo Poslanecká sněmovna. Já se k němu samozřejmě přihlásím. Je to usnesení, které bylo přijato všemi přítomnými členy výboru kromě dvou, ti se zdrželi hlasování. Takže dovolte, abych vám přečetl návrh, který schválil výbor pro evropské záležitosti a předkládá ho Poslanecké sněmovně ke schválení k tomuto sněmovnímu tisku. Poslanecká sněmovna Jako hlavní cíl občanské kompetence Poslanecká sněmovna doporučuje používat pojem zodpovědného, nikoliv aktivního občanství.
Já jsem u toho bodu 2 nevěděl, jestli nám někdo nadává, nebo jestli je to nějaká nová politická ideologie, nebo co to je. A všichni jsme se podivovali, o čem tady vůbec musíme hlasovat. To je jedna věc. A já se vás ptám: Někdo z vás neví po tolika hlasováních, že je nízká atraktivita učitelského povolání? Nebo že ti lidé, že kantoři mají málo peněz? Vždyť se tady o tom bavíme stokrát! A my si tady musíme přijímat nějaké usnesení, které budeme předávat předsedovi Evropské komise? Já vůbec nechápu, vůbec nechápu, o co tady v tom bodu šlo.
Dobrý den. Z pověření vlády uvede materiál ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vláda předkládá návrh zákona na základě potřeby řešit akutní problémy v lékařské posudkové službě, které vznikají v důsledku chybějících kapacit posudkových lékařů v resortu práce a sociálních věcí. Tato nepříznivá personální situace spočívá v dlouhodobé značné neobsazenosti systemizovaných míst, s tím pak souvisí i vysoké pracovní zatížení posudkových lékařů, což má dopad i na dodržování zákonných lhůt pro vypracování posudků a jejich kvalitu. Tyto personální problémy jsou v současné době zvýrazněny i stanovením věkové hranice 70 let v zákoně o státní službě. Navíc k 31. prosinci tohoto roku končí lékařům lékařské posudkové služby výjimka z této věkové hranice stanovená v zákoně o státní službě, která se týká celkově sta posudkových lékařů. Vyvstává tak reálné riziko, že od roku 2019 budou chybět potřebné kapacity posudkových lékařů, a budou tudíž ohroženy nároky pojištěnců a osob se zdravotním postižením, a je proto nezbytné na tuto situaci reagovat. K řešení uvedených problémů se navrhují dvě základní právní opatření. Předně se navrhuje převod lékařů vykonávajících posudkovou činnost z režimu zákona o státní službě do režimu zákoníku práce -
Já se omlouvám, paní ministryně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid! Děkuji.
Výhodou tohoto návrhu je, že v pracovněprávních vztazích na rozdíl od státní služby není žádný věkový limit, a dále to, že sjednávání pracovněprávních vztahů je pružnější a umožňuje též širší využívání kratších pracovních úvazků a volnějších vztahů na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Toto též přispěje k většímu zájmu o činnost v lékařské posudkové službě.

Zpravodajem pro prvé čtení byl určen sice pan poslanec Vít Kaňkovský, který tu ale není přítomen. Nebo to bude jinak? Takže paní poslankyně Valachová by měla být zpravodajkou pro prvé čtení. Kdo je pro? Hlasování číslo 160, přihlášeno 132 poslanců, pro 96, proti nikdo. Schválili jsme změnu zpravodaje a paní poslankyně Valachová je zpravodajkou pro prvé čtení. Prosím paní zpravodajku, aby se ujala slova.
Já bych chtěla poděkovat všem poslaneckým klubům vůbec za projednávání v tento čas, protože je nutné, aby přes první čtení prošel tento návrh zákona právě nyní v září. A zároveň bych si dovolila navrhnout zkrácení lhůty pro projednávání mezi prvním a druhým čtením na 30 dnů.
Po něm vystoupí paní poslankyně Matušovská, protože paní poslankyně Maxová, původně přihlášená do obecné rozpravy, je omluvena. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To je první důležitá informace. A proto předpokládám, že bude doporučen na projednávání výboru pro sociální politiku.
Jak jdou ty dva postoje dohromady? Pamatujete si ty oslavné články? Koho dneska zachraňujete? To opravdu není jednoduché rozhodování. Škoda, že to nedají i ostatním stranám. My dlouhodobě říkáme, že ten přístup by měl být pokud možno individuální.